Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Čili budeme hlasovat o druhé alternativě zařazení. Tak já počkám chvilku... Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Jako první bod, což nebylo nijak zpochybněno, je bod číslo
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Velmi krátce. Poslanecká sněmovna zřídila stálou komisi pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. A protože se změnil název toho celku, tak bychom měli změnit i název stálé komise, abychom to uvedli do souladu.
Podotýkám, že nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Je to změna usnesení.
Pokud jde o další pozici, kterou paní ministryně akceptovala, můj pozměňovací návrh, tak to je speciální pedagog. Nicméně jak jsem říkala, vítám to. Vnímám to jako určitý kompromis. Pracuje s rodinou toho dítěte, pracuje s OSPODem, pracuje s dalšími, třeba policií, s dalšími složkami. Mělo by to tedy pomoci žákům a pomoci rodinám. Dále bych zmínila to, co vnímáme jako negativní, a to je především, a nakonec o tom tady hovořila i paní ministryně v úvodu svého vystoupení, to je otázka administrativní zátěže pedagogů. Já si myslím, že ten návrh, tak jak je předložen, prostě prohloubí administrativní zátěž pedagogů, kteří už dnes, ať už jsou to učitelé, ředitelé, vyplňují denně kvanta papírů, různé tabulky, dotazníky. Zkušenosti ze škol, pokud bych se zastavila u tohoto problému, potvrzují naše obavy, že integrované děti budou víc vyloučeny, než kdyby zůstaly ve speciálních školách. Takže tady jsou problémy jednak tohoto rázu a jednak ty, které souvisí i s tím nárůstem administrativy. Pokud bych se vrátila k tomu kariérnímu řádu, tak jak je předložen, a k růstu byrokracie a papírování, souvisí s tím další dva návrhy, a to je plán rozvoje školy, plán profesního rozvoje učitelů. U plánu rozvoje školy já chápu určitou logiku, že školy by měly mít představu, jakým směrem by se vzdělávání mělo dál ubírat. Za prvé si myslím, že ředitelé škol, vedení školy to společně i s pedagogickým sborem dělá. A za další, tak jak je to zde navrhováno, opět to vidím jako přidávání na papírování a navíc, že zde hrozí formalismus. Pokud jde o plán profesního rozvoje učitelů, vedení portfolií, atestace... Zase, já to vidím jako další administrativní zátěž a bude se tady jednat především o papírově doložené kompetence. Abychom je zbavili všeho toho papírování, všech těch tabulek. Je samozřejmé, že se učitelé musí vzdělávat. Musí se dále rozvíjet v průběhu celého svého života, ale to dělají a dělali to vždycky kantoři i bez takovéto novely a vnímali to jako velice potřebné. Takže to si myslím, že je i bez této novely zcela samozřejmé. Pokud jde o podzákonnou normu, konkrétně standard učitele, s kterým by měl být kariérní řád propojen, tak vím, že je to podzákonná norma. Prostě mnoho slov o ničem, že to je podle mého názoru nepoužitelné. Znovu opakuji, že učitelé chtějí učit, a ne se administrativně probírat desítkami stránek jenom proto, aby věděli, jak mají vypadat v tom kterém kariérním stupni. Ona je to myšlenka dobrá. Myslím si, že mnoha učitelům v tom středním věku, jak bylo řečeno, by to určitě pomohlo. Mohli by nakonec i vyjet na určité stáže.
Říkám, nebudu analyticky rozebírat jednotlivé body. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto pozměňujícího návrhu.
Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Foldyna, připraví se pan poslanec Karel Rais.
Chtěl bych, aby se zrychlilo projednávání stavebních povolování v České republice, a proto bych vás prosil o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais.
Děkuji za pozornost.
Prosím.
Hezký večer, dámy a pánové. Velice stručně. Myslím si, že to je návrh, který má šanci projít.
Já vám také děkuji. Já vám děkuji. Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Adámek, připraví se pan poslanec Kudela.
Co je na to špatně? Kdo tedy zaplatí skutečné náklady pohřební službě za převoz na zdravotní pitvu, když je zdravotní pojišťovny nehradí, anebo tzv. nekryjí? A podle této novely je nehradí ani ten, kdo sjednal pohřbení? Dámy a pánové, navrhuji, abychom zmíněné paragrafy buď vypustili, nebo upravili. Tedy v principu aby mrtví byli až do výběru pohřební služby vždy ve veřejném zařízení, nikoliv u soukromníka.
Mražení dětí bych rozhodně vypustil. Paní poslankyně Jitka Chalánková a její přihláška do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ve skutečnosti se jedná o překlopení sněmovního tisku 707, což byl poslanecký návrh novely zákona o pohřebnictví, který byl vložen do systému již podstatně dříve než vládní návrh. Vzhledem k tomu, že vládní návrh zákona o pohřebnictví přinesl možnost překlopení tohoto poslaneckého návrhu zákona do pozměňovacího návrhu, tak se k němu tímto způsobem hlásím. Jedná se o poměrně jednoduchý návrh, který se týká lidí, kteří zemřou a nemají žádného dědice. V tom případě potom přechází jejich majetek jako odúmrť státu. Proč tento návrh vůbec předkládám? O pohřeb se potom postaral Sekulární františkánský řád, který zajistil, aby byla uložena do rodinného hrobu. Náhrobek u rodinné hrobky ale jako součást od úmrtí získal stát a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ho za dva roky po její smrti nabídl v dražbě. To považuji za zcela nepřijatelné. Byl to impuls a popud k tomu, abych vůbec se zabývala tímto návrhem a touto novelou zákona o pohřebnictví. Takže to byl ten důvod. Tak, a myslím, že je to všechno. Ještě bych chtěla upozornit, že v momentě, kdy jsem tento pozměňovací návrh vložila do systému a avizovala jsem, že ho budu vkládat vůbec do systému, tak mě navštívili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že tato záležitost je řešena metodikou. Já se domnívám, že samozřejmě neberu tuto aktivitu úřednictva nijak na lehkou váhu, nicméně se domnívám, že pokud by byla tato situace vyřešena přímo v zákoně, považuji to za lepší cestu, a metodika má vždycky možnost až v následujících krocích.
Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem původně nechtěl vystoupit, ale když jsem slyšel paní ministryni, vystoupit musím. Musím říct, paní ministryně, že v okamžiku, kdy napadáte výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor, že tím kopete hrob minimálně v komunikaci mezi výborem a vámi. A to neděláte dobře, protože se máme bavit o věcném řešení problému, a ne o tom, že diskuse na výboru je utrácení peněz daňových poplatníků. To kdybych byl extremista, tak říkám: Zrušte volby, žádnou Poslaneckou sněmovnu, Senát, nikoho nepotřebujeme. Stačí nám jedna osvícená bytost, která bude za nás za všechny vědět všechno, a je vyřešeno, ušetříme nejvíc peněz. Myslím, že nemáme vzájemně nějakou špatnou zkušenost, ale tahle prezentace se mi tedy extrémně nelíbí. A to jsem, můžete říct, opoziční poslanec, ale pokud mám informace, tak se to dotýká i poslanců, kteří reprezentují vládní poslance jako takové. Podle mě také není možné z principu říci, že když přijde tzv. lobbistická organizace zastupující kohokoliv, pak je to a priori špatně. A něco a priori odmítnout je příliš podle mě populistické a nemoudré. My se máme zabývat těmi detaily. A v detailech, tak jak tady říkali někteří mí předřečníci, jsou dobré i špatné věci v tomto návrhu zákona. Ty špatné budou ve svém důsledku podle mého hlubokého přesvědčení znamenat zdražení pohřbu jako takové. A kdo to zaplatí? No pokud to nezaplatí stát, obce nebo kraj, tak to zaplatí ti jednotlivci, kterých se to týká. Někde méně a někde více.
Je nepřiměřené a nespravedlivé toto po vyvlastňovaném požadovat. Takže to jsem považoval za nutné vám sdělit a požádat vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Já vám také děkuji. Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní vystoupí pan poslanec Kolovratník, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Kolegyně, kolegové, dobrý večer, děkuji za slovo. Nemám v ruce žádné poznámky, tak se pokusím být stručný. Budu trochu hájit pozici paní ministryně a budu za ni bojovat a vím, proč to dělám. Dělám to z důvodů, které jsem si velmi dobře rozmyslel. A tady vás budeme potom ve třetím čtení prosit o podporu. O co se jedná? O čem je ten komplexní návrh? Jedná se o dopravu. My tady pomáháme dopravě. Upozorňuji případné ochránce lidských práv, pouze těch liniových staveb, které definujeme jako strategické. Takže tady prosím o podporu. Byla by to velká škoda. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a táži se - eviduji faktickou poznámku pana poslance Stanjury.
Hlavně buďte střídmí, ale my jsme připravili velký komplexní pozměňovací návrh. Buď platí první, nebo druhé! To není zdržování. To fakt není zdržování. Je to komplexní pozměňovací návrh, nebo není? Jinak se tomu jenom tak říká a nic to není. Nicméně vy jste tedy střídmí nebyli. Vy jste se na to vrhli trošku jako opozice a já bych řekl, že docela zásadně jste to paní ministryni přepsali a přepisujete.
Jiná otázka je ovšem, jestli jde dosti daleko a jestli opravdu jenom tady toto bude stačit na řadů problémů, které naše školství má. Nechtěl bych zpochybňovat, že učitelství je profese, že k němu nestačí jenom talent daný od boha, ale že je potřeba se i systematicky připravovat na toto působení, zdokonalovat své předpoklady a dělat to, co se dělá v řadě jiných profesí. V tomto se učitelství od jiných profesí neliší. OECD nám doporučuje, abychom zlepšili mobilitu pracovníků ve školství, abychom umožnili i pracovníkům v pokročilejším věku s načatou jinou kariérou vstupovat do školství jako učitelé a oživovat to prostředí, mimo jiné v odborných předmětech nebo v předmětech přírodovědných. Souhlasím s tím, co zde říkal kolega Gabal, že by tady takovéto zlomení monopolu mohlo představovat zlepšení i z hlediska motivací dětí. Zahraniční analýzy i pozorování České školní inspekce vyvracejí přesvědčení, že učitelé bez formální kvalifikace jsou méně kvalitní. Mnozí ředitelé škol stále drží ve školách i učitele, kteří sice splňují zákonné požadavky, ale jen na hraně zákona. Drží je tam proto, že je pokládají za výborné učitele. Tohle jsou sice americké podmínky, ale u nás podobná studie chybí. Nicméně bez ohledu na to, že zde není ucelená studie, je možné se obrátit na Českou školní inspekci a její výsledky a využít dílčí data od ní. Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci mírně častěji zařazovali samostatnou práci žáků, naopak méně často zařazovali práci ve dvojicích a frontální výuku. To lze hodnotit z kvalitativního hlediska pozitivně. Samotná kvalifikace by proto neměla být nějakým zlatým teletem, které bychom vnímali bez toho, abychom si byli vědomi dalších aspektů. Nenahradí to jenom přechody třeba odborných asistentů z vysokých škol do regionálního školství, těch je zanedbatelný počet, který by takhle mohl přejít.
V tom já nevidím problém. Já opravdu nesouhlasím s výkladem MPSV, že v době samostudia mohu vyslat jako zaměstnavatel pedagoga na služební cestu. To, co mě nejvíce trápí na kariérním řádu, je plán kariérního rozvoje. Já vím, že to je dobré, že učitel ví, co ve dvou letech bude dělat, ale je to opravdu papírování. Jenom upozorňuji, v pozměňovacím návrhu, který přijal školský výbor, se v části ukotvení kariérního systému říká, že Ministerstvo školství zřídí právnickou osobu za účelem zajištění profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Já jenom doufám, že ty organizace, které dneska zřizují kraje, jako je třeba Vzdělávací institut pro Středočeský kraj, a které tuto roli plnily v době, kdy národní ústav ji neplnil, nebudou mít teď silnou konkurenci v tomto orgánu, protože to jsou systémově nastavené organizace zřizované kraji a mají k učitelům daleko blíže než tato centrální organizace. Ale možná že paní ministryně na to odpoví a řekne, jak je to myšleno. Ale bohužel, v návrhu není řečeno, že kromě jiného také tato organizace. Jedná se o návrh paní Putnové, která - už to tady bylo zmíněno mou předřečnicí paní poslankyní Semelovou - chce navrhnout půlroční lhůtu na takový refreshment. Dobrý ředitel to většinou ví. Dobrý ředitel ví, jak jeho učitelé učí. Já bych hodnotila jejich vystoupení z hlediska formálního za jedna, z hlediska obsahového za čtyři, celkově za tři. Já vám moc děkuji, že jste mě pozorně sledovali.
Já děkuji paní poslankyni. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Já bych ráda navázala na vystoupení paní poslankyně Dobešové. A jestli toto má učitel děti učit, musí to sám umět. Zakončím své krátké vystoupení tím, že paní poslankyni Dobešovou uklidním. Já se tento pozměňovací návrh nechystám podat. Ale přesto si myslím, že pravdu nemáte.
Děkuji paní poslankyni Novákové.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, projednáváme mimořádně závažný zákon, který bude rozhodovat o naší budoucnosti. Já tady sedím, poslouchám a jsem vyučován o tom, jak má vypadat česká škola, ale všimněte si, kolik našich kolegů to nevydrželo a prostě odešli.
Odvolávat se na to, že stávající paragraf, který stejnou nutnost dohody vyžaduje od rady národního parku, tak tam mi dovolte jednu pochybnost. Senátní verze na ochraně přírody nic nemění. Ale to by přece mělo být v souladu s tím, co pan ministr Brabec každodenně deklaruje, totiž že jeho zájmem je národní parky maximálně otevřít turistům. Sněmovní verze takovouto možnost nedává. Co se s těmi stromy stane? Chápu, že někdo z vás to nechce číst, ale přece jen bych upozornil na významné momenty hodné vaší pozornosti. To je stanovisko pana předsedy Lukla. Podobnou citaci můžeme nalézt ve vyhlášce, kterou je zaváděn Národní park Bavorský les. I tam se odvolávají v hlavním paragrafu na zájem udržet typickou středoevropskou krajinu. Nechceme ale žít život indiánů v rezervacích, říkají starostové.
Ty e-maily jsou v podstatě takříkajíc na jedno kopyto. Kdo nejde s námi, je náš nepřítel a toho musíme znectít. A myslím, že to už tady bylo - kdo nejde s námi, tak jde proti nám. Starostové si určitě nepřejí, aby se jim zničila krajina, příroda, ve které žijí. "Vážení poslanci, na Šumavu jezdíme s přáteli mnoho let na cyklistické výlety a obdivujeme krajinu. "Dobrý den. Ničíme už jako lidi přírodu dost. Já bych se styděl návrh na takovou těžbu podpořit. "Nyní apeluji na vaše svědomí, na vaši národní hrdost, na vaši lásku k přírodě. Zkuste jednou doopravdy myslet na své děti. Zkuste jednou doopravdy myslet dál než k nejbližšímu bankomatu. Budu pečlivě zkoumat, kdo jste jak hlasoval, a už teď znám jména, která budou hlasovat pro senátní návrh, po biblicku řečeno, mají odměnu jistou. Já už nebudu pokračovat dál, dámy a pánové. Ano, tak jak jsem řekl, kdo nejde s námi, jde proti nám, toho musíme veřejně znectít, to je nepřítel. Já ten senátní návrh samozřejmě podpořím. Podpořím ho z toho důvodu, že se domnívám, že ten senátní návrh je opravdu kompromisní, že nedojde k nějakým katastrofickým scénářům, které tady někdo vytváří, že chceme zabetonovat Šumavu, chceme tam postavit lunapark. Akvapark možná jo, ale ani ty akvaparky. Žijí tam lidé. Nejsou tam jenom stromy, zvířátka, žabičky, rostlinky, ale je tam také ten Homo sapiens, je tam člověk a ten člověk tam chce žít. Žil tam po léta a chce tam žít i do budoucna a vychovávat tam své děti.
Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Pokračovat budeme vystoupením pana poslance Jana Zahradníka. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá od 17 hodin. Nyní tedy pan poslanec Jan Zahradník. Připraví se pan kolega František Laudát.
Nejdřív bych se chtěl pozastavit nad tím, co dnešní naše jednání provázelo. Ta kampaň byla mimořádně k nám osobní a co do podkladů, z kterých vycházela, mimořádně lživá. Hnutí Duha - a tady musím říct, že pan kolega Votava správně ocitoval některé z mailů, které jsme dostávali - odvedlo velkou práci.